Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
A15. Úřad vlády proti státnímu dluhu.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
A16, což je jenom uvnitř kapitoly Ministerstva kultury - zavázání prostředků na festivaly.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 176, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.
A17, což je Ministerstvo kultury proti Všeobecné pokladní správě.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 175, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.
Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy, které byly podány a hlasovány na rozpočtovém výboru. Teď bychom hlasovali pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti nikdo. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Podával pan kolega Ondráček.
A výdaje na spotřebu domácností mají být vždy vyšší, než je spotřeba vlády. Souvisí to s jedním přesvědčením, které, pravda, není obecně sdíleno, protože jsme fascinování ukazatelem růstu hrubého domácího produktu a málo si uvědomujeme, že tento růst je asi ze 70 % tvořen právě spotřebou domácností. Jinými slovy když sníte dva hamburgry místo jednoho, vzroste hrubý domácí produkt, ale nevzroste výkonnost ekonomiky, nevzroste produktivita práce a nevzroste konkurenceschopnost. Jediné, co vzroste, bude míra obezity populace. Samozřejmě, že si mohu představit i investice, které jsou neefektivní. Ale na druhé straně kritizuji, že část tohoto přebytku byla vyvolána razantním snížením investic. A tady se lze vymlouvat na mnohé, částečně oprávněně, částečně neoprávněně. Vím, že veřejné investice do značné míry závisí na investicích právě do dopravní infrastruktury, že je zde známé omezení byrokratické Evropské komise s novou EIA, že jsme na počátku čerpání v novém programovacím období, a tak dál a tak dál. To je tedy při celkově pozitivním hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu jeden z negativních bodů, který považuji za nutné zmínit právě proto, abychom předešli jeho opakování a aby v příštích letech investiční boom pokračoval. Snad proto se ho musí vždy zastat buď premiér, nebo prezident, nejlépe obojí. Vedle již zmíněného sacího reflexu bychom totiž měli hledat v návrhu státního rozpočtu zdroje reálných úspor. A já vyčítám tomuto návrhu, že téměř ignoruje dva zdroje, které jsou objemově vysoké, i když připouštím, že obtížně dosažitelné. Batoh plný kamení, nikoli plný masových konzerv. Nevím, jestli je to lobby solárních mafií, nevím, jestli jsou to jiné tlaky včetně zeleného fanatismu, který podporuje obnovitelné zdroje, ale v každém případě je to něco, co škodí české ekonomice.
Takže nejenom, když se podíváte dovnitř do toho rozpočtu, nejenom že se díky elektronické evidenci tržeb a kontrolnímu hlášení nevybere více, ale růst výnosů bude ještě pomalejší než v letošním roce. Když jsem říkal, že vláda není rozpočtově kompetentní, tak ta druhá věc, kterou nám ukazuje tento návrh rozpočtu, je, že vláda nemá vizi. Tuto tezi lze zase pohledem do rozpočtu doložit na číslech. Složená daňová kvóta neboli poměr peněz, které stát od občanů a firem vybere, k hrubému domácímu produktu opět poroste. Od nástupu této vlády to bude už 31 000 nových státních zaměstnanců. A dámy a pánové, to nejsou jenom učitelé, vojáci, policisté, jak je často argumentováno, ale v mnoha případech jsou to úředníci. Ale ti zaměstnanci něco stojí. Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš si asi řekli, že pro budoucnost České republiky bude místo dálnic, školek, podpory seniorů lepší, když stát zaměstná více lidí. Místo toho, aby vláda administrativu zjednodušila, úředníkům uvolnila ruce, dala jim víc prostoru, aby měli více času na občany, tak jejich počty nesmyslně zvyšuje. Stát rychle bobtná, stát se rozšiřuje, ale občané žádné zlepšení služeb státu nepochybně nepociťují. Mluvil jsem o tom, že rozpočet ukazuje vládu, která je rozpočtově nekompetentní, vládu, která nemá vizi, a za třetí nám také ten rozpočet ukazuje, že vláda si neváží občanů. Díky práci podnikatelů, živnostníků, aktivních zaměstnanců a jejich rodin se České republice daří. Roste ekonomika, klesá nezaměstnanost. Stát díky tomu inkasuje na daních a na sociálním pojištění stále více peněz. Jestliže občané peníze státu dávají, tak také očekávají, a oprávněně očekávají, že od něj dostanou více a lepších služeb, že ty služby budou aspoň kvalitnější. Ta cena práce, jak víte, zahrnuje i odvody na sociální pojištění, které my dlouhodobě navrhujeme snížit. Následkem by byly vyšší mzdy a ještě lepší růst ekonomiky. Můžeme také zrušit zbytečné a administrativně složité daně, zjednodušit lidem život, snížit administrativu, aby se jim žilo lépe. Toto očekávají občané. Ale nesetkávají se s pochopením u stávající vlády, protože vláda si těch aktivních a pracovitých lidí, díky nimž má to ovoce a může rozdělovat finanční prostředky, tak těchto lidí si neváží. A kdo by očekával, že stát využije hospodářský růst a vyšší příjmy k tomu, aby lépe investoval třeba do dopravní infrastruktury, tak ten se plete a nic takového v rozpočtu nenajde. A argumenty na nepřipravenost staveb, tak ty jdou už čistě na bedra této vlády, protože už na začátku roku 2013 tehdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura o několik miliard navýšil investice do přípravy staveb. A jestli tato vláda nedokázala za tři roky někam pokročit, tak je to její chyba. Současné období je pro investice také výhodné extrémně nízkými úrokovými sazbami. Záporné úrokové sazby přímo k investicím vybízejí. Vláda to ale nedělá. Vláda spí ve věci investic, nekoná. Hospodářský růst se promarňuje a zlepšení funkce státu se nedočkáme. Když kritizuji, mám říci, co bychom dělali my, a já to také říkám. Občanská demokratická strana má jasnou představu, jak by měl rozpočet na příští rok vypadat. Máme jasnou vizi, jak bychom využili současný ekonomický růst pro další rozvoj České republiky. Komunikujeme se nejrůznějšími skupinami občanů od podnikatelů, zaměstnanců, učitelů, ředitelů škol, s lidmi, kteří pracují v sociální sféře.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
Je to pan kolega Vilímec, 200 milionů korun.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Prosím. Kdo je proti návrhu?
Poslední, třetí varianta.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu?
Podávala kolegyně Semelová.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
Dále je to pozměňovací návrh pana kolegy Fiedlera, 12 milionů korun, ve prospěch Ministerstva dopravy proti Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Dále je to návrh pana kolegy Fiedlera, 10 milionů korun pro Ministerstvo dopravy proti Úřadu vlády.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut.
Je to pro vysoké školy 100 milionů korun na úkor Úřadu vlády, Grantové agentury, Technologické agentury.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro návrh 174, proti nikdo.
A zatímco jsou sociální dávky, které pomáhají lidem, jsou také sociální dávky, které lidem škodí, například tím, že je odnaučují pracovat. A když ke mně přišla generální ředitelka Úřadu práce, tak to v podstatě potvrdila s tím, že agresivní klienti vyhrožují tu vymlácením oken, tu podřezáním dětí, a tak tu dávku nakonec téměř všichni dostanou. Tuto evidenci bychom měli využít, a jak anticipuje i nedávno přijatý zákon, měli bychom omezit sociální dávky těm, kdo odmítají pracovat a kdo se posmívají těm, kdo poctivě každý den chodí do práce. Neboť téměř 400 tisíc nezaměstnaných je většinově fiktivně nezaměstnaných. Ne proto, že by museli, ale proto, že si to sami přejí. No a když si sečteme objem takto vyplácených sociálních dávek, dospějeme k částce, která bude zhruba poloviční ve srovnání s dotacemi na obnovitelné zdroje. Před téměř čtyřmi roky jsem se dopustil jisté neprozřetelnosti. Při projednávání programového prohlášení nové vlády jsem řekl, že pokud se ministru financí s takovým objemem plánovaných rozpočtových výdajů podaří dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, navrhnu ho na Nobelovu cenu za ekonomii. Ještě je prosinec. Děkuji vám za vaši pozornost.
Takže já, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, to využiji a budu apelovat na vás, protože my jsme si tady některé věci už vysvětlovali posledně, co se týká rozpočtu na vědu a výzkum. Váš pan předseda tady nebyl. Pan předseda Kalousek tady říkal, že se s těmi čísly dá hrát. Tabulka, jak říkáte, čísla jsou neúprosná. Veřejné peníze jsou v tomto kontextu peníze z národního rozpočtu plus z evropských fondů. Potom to změnila vláda ODS na veřejné rozpočty, protože z národních rozpočtů to nebylo ufinancovatelné. A já to chápu a myslím si, že to byl správný krok. Tím pádem se ovšem do tohoto procenta počítají jak národní peníze, tedy to, o čem tady mluvíme. To znamená státní rozpočet plus evropské peníze. Ale zapomněl říct, že to byla doba největšího čerpání evropských fondů, protože tady máme druhou čáru, o které nemluvil, a to byly národní peníze, tedy ze státního rozpočtu. Tedy více z národních peněz, co se týká procenta HDP. Prosím, nesměšujme veřejné peníze a státní rozpočet, protože to není to samé. Z národního rozpočtu, ano, teď byl pokles. Od té doby nárůst národních peněz je. V nominální hodnotě jsme už na čtvrtině. Jsme o čtvrtinu více, než tady bylo v předcházejících letech. Tudíž prosím, nepoužívejte tyto finty. Buďte přítomni, poslouchejme se. A byl bych velmi rád, aby tato neúprosná čísla, která vám klidně dám k dispozici, byla používána. Co se týká dalšího plánování, byl bych rád, abyste se také zeptali, jak jsou spokojeni průmyslníci. Zeptejte se jich. Zeptejte se Svazu průmyslu a dopravy. Ti ocenili tento návrh rozpočtu. Jsem přesvědčen, že také tady nebylo zmíněno něco podstatného. A já mu zopakuji. On tady nebyl. Ono také jde o to, jací jsou to úředníci. Také přibyla agenda. Tato agenda je částečně dána i tím, co děláme. Jsou první výzvy, první programy, které jsou nastaveny na potřeby trhu. Vy jste se s nimi nebavili. Jaké jsou potřeby jednotlivých sektorů. Jsem přesvědčen, že v tomto směru to bylo nespravedlivé vůči této oblasti našeho státního rozpočtu a návrhu, který tady je. A opakuji, z národních zdrojů z našeho rozpočtu se na příští rok plánuje větší procento HDP na vědu a výzkum, než bylo za vás. Absolutní čísla jsou samozřejmě dramaticky vyšší v řádech miliard korun, a to právě proto, že je vysoký hospodářský růst.
Eviduji čtyři faktické poznámky.
Tak mám takový pocit déja vu. Naše vláda byla i vaše vláda. Abychom nezapomněli, kdo byl náš koaliční partner v Topolánkově vládě. Abychom nezapomněli, kdo byl. A já to nijak nezpochybňuji. Nijak se za to nestydím. A k tomu, co jste říkal, pane vicepremiére. Vy jste zachraňovali to čerpání? To je jako to, co pořád slyšíme. A teď říkáte: vy jste sice měli více peněz, ale to není fér, protože vy jste více vyčerpali než my. Tak co je pravda? Zachraňovali jste ty peníze, nebo se vyčerpaly za naší vlády? Jedno, nebo druhé. Tak dneska slyšíme, a je to pravda, já jsem o tom mluvil, že byl vyšší podíl evropských peněz. Používal jsem ta neúprosná čísla. Za pět let? To není zas tolik. A jen tak mimochodem, vaše vláda, tato, tady v roce 2018 nebude.
Dokonce ani nezpochybňuji vaši upřímnou snahu získat na vědu a výzkum maximum prostředků. Ale nemusíme mluvit jenom o konkrétních číslech. Mluvme skutečně o prioritách. V dobách dluhové krize státu, kdy bylo skutečně nezbytné šetřit, ať už se to komu líbilo, nebo nelíbilo, jediná kapitola, kde se absolutně nekrátilo, naopak kde se mírně posilovalo, byla kapitola věda a výzkumu. Teď je popelkou, protože ty priority dáváte jinam.
Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Ve výdajových rámcích na léta 2018 a 2019 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.
Předpokládám, že všichni máte, abych nemusel citovat jednotlivá čísla.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Ale to měl prosím pěkně být svatý grál rozpočtové politiky. To je to střednědobé strategické plánování. Ale pro vás je to jenom formalita. Vám to k ničemu není. Jediné dvě vlády, které tady byly, si něco takového nikdy nedovolily. Ale vaše vláda se k tomuhle chová jako ke kusu papíru. Dokonce i způsobem toho projednávání. Já chápu, že pan ministr asi není úplně ve formě, že je nemocný. No, žádnou potřebu nemá. Je to bohužel k ničemu, i když by to měla být zcela zásadní věc. To je to, co mě na tom mrzí.
Ptám se, kdo dále do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Požádám vás o novou registraci.